Je vedená na internetu, je vedená v televizních programech a občané vidí argumenty obou dvou stran, jednak vládní koalice, ať už je to kdokoliv, a jednak opozice, ať je to kdokoliv. A teď můj návrh, samozřejmě o kterém nechci hlasovat, ale přál bych si, abyste o něm přemýšleli. Jestli chceme omezit diskusi v Poslanecké sněmovně, tak bychom ji měli omezovat jenom zvýšením úrovně politické kultury. A politickou kulturu musíme pěstovat.
Nyní s faktickou pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Urban, poté pan poslanec Okamura. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Hezké dopoledne. Také působím dlouhodobě v komunální sféře. Také v našem městském zastupitelstvu umožňujeme vystoupení občanů. A také jsme s opozicí, kterou reprezentuje pan předseda Hamáček u nás ve městě, svedli mnoho dlouhých bojů. Nikdy ani ve snu nikoho v městském zastupitelstvu nenapadlo, aby jakýmkoliv způsobem omezoval, limitoval či jakkoliv zasahoval do svobodné demokratické debaty zastupitelů. To bude totiž ten vzkaz do médií. To bude ten nebezpečný vzkaz, protože znova diskvalifikuje ty standardní politické strany. Věřte tomu.
Děkuji vám. Nyní pan poslanec Urban, po něm pan poslanec Okamura.
Kde jste byl v tu chvíli? On mi říkal, jak to tam chodilo. Když jste chtěli vystoupit, tak jste museli svůj příspěvek napsat písemně, předložit ho komisi, která ho schválila, a pak vám řekla "můžete vystoupit" nebo "nemůžete vystoupit" a jak dlouho to má trvat. Když jste chtěl hlasovat proti, mi říkal, tak to nešlo. Já nevím, proč jsem si vzpomněl při těchto návrzích na to, co mi tehdy Michal Kraus vyprávěl, ale prostě mi to tak přišlo na mysl. Totiž jednací řád kulturu v této Poslanecké sněmovně nezmění. Je to o chování a přístupu každého. A ten jednací řád můžeme měnit do aleluja a ta kultura se opravdu nezmění.
Takže vůbec nechápu, o kom jste mluvil. Ale minimálně náš předseda klubu Radim Fiala a já jsme vystupovali oba dva až po vás a trpělivě čekáme. To nevím, koho jste měl na mysli.
A já bych chtěl připomenout, že my jsem tím primárním nositelem zákonodárné iniciativy, a že bychom tedy velice opatrně měli vážit veškeré úpravy jednacího řádu, který by takovýmto způsobem mohl komplikovat či podvazovat možnosti a snahy nás zákonodárců předkládat návrhy zákonů a případně pozměňovací návrhy. To je úkol hodný exekutivy, která disponuje rozsáhlým administrativním aparátem. Takže to jsou podle mě návrhy, které jsou zcela odtržené od reality, dotýkají se každého nás, jednotlivce, poslance, který je nositelem toho základního práva, se kterým sem jde do Poslanecké sněmovny. A toto právo si nenechme omezovat, braňme ho, protože toto je to, co vytváří suverenitu parlamentu.
Nyní pan poslanec Adámek, poté pan poslanec Černoch a pak pan poslanec Okamura.
Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. A nejsem obhájce pana Laudáta, ale myslím si, že tato slova nebyla fér. A v té chvíli, kdy ty emoce přijdou - bylo tady bouchání do stolu, bylo tady dupání. Prostě patří to k nějakému vyjádření svého vlastního názoru.
Další v pořadí je pan předseda Okamura, poté pan poslanec Komárek.
No, já jsem si vytáhl tu tabulku ze 17. července. Hnutí Úsvit ani jednou nebylo proti. Je to tady tabulka černé na bílém, a proto s plnou vážností říkám: My jsme se na něčem dohodli, nalezl se kompromis, a teď tady ve Sněmovně, protože je před volbami, tady předvádět nějaké návrhy, to není správné. A já se vrátím k těm novinkám. U služebního zákona jsme měli 80 pozměňovacích návrhů. Takže to, co bychom uvítali, a aby se tady zpružnilo jednání, aby to bylo skutečně rychlé a transparentní a nezdržovali jsme se, tak začněte pořádně pracovat prosím vás. Jinak jsem chtěl říci - omezování času. Ale já bych byl rád, abych se mohl demokraticky vyjádřit při schvalování programu schůze. Oni chtějí slyšet naše názory na jednotlivé zákony, a tyto nedemokratické návrhy prosím tady nedávejte. Proti diktátu nějaké strany, protože každý máme právo se vyjádřit. Děkuji.
Děkuji vám. Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Koskuba, poté pan poslanec Nykl, poté pan poslanec Stanjura.
Já jenom krátká reakce vysoce váženému kolegovi panu Urbanovi prostřednictvím předsedajícího. Těm, kteří se ohradili proti termínu zhůvěřilá zvířata, vzkážu, že neposlouchají, nebo mají klapky na uších, neboť já jsem řekl, nebudu citovat přesně, že ze slušných tichých lidí se za tímto pultíkem z nějakého důvodu stávají zhůvěřilá zvířata, která urážejí druhé. Na tom trvám, to je bohužel pravda. Přečtěte si stenoprotokoly, je to prostě tak. Je to poslanecký návrh. A neomezuje práva opozice stanoví řečnickou dobu, to znamená stanoví stejná pravidla pro všechny. V žádném případě nebere opozici možnost obstruovat. Já si myslím, že demokracie je svatá věc, právo opozice se vyjádřit taky, ale to jí tento poslanecký návrh paní kolegyně Jermanové nebere.
Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové. Skutečně než na člověka přijde čas, tak ta diskuse dospěje hodně daleko. Ale myslím si, že přišla chvilka, kdy se sluší k něčemu promluvit. Nechci se nikoho z předřečníků vůbec dotknout, ale poněkud jsme jako příslušníci standardních politických stran, a vidím, že se standardní politickou stranou stává i Úsvit, skutečně svým kolegům sedli na lep, protože po této diskusi těstě před volbami bude jasně vidět, jak se chovají příslušníci standardních politických stran, jakou máme shodu, jak se díváme na klasický demokratický proces. Dámy a pánové, já se za to nestydím, ano, teď tu před vámi stojí příslušník standardní politické strany, protože já pro tento váš návrh též ruku nezvednu. Měly to Věci veřejné, vidím, že tou cestou se vydalo ANO. Ani mě nebude mrzet, když dojde do stejného cíle.
To opravdu nejsme schopni zajistit a já tady potvrzuji to, co tady zaznělo. To hrozí zcela paralyzovat systém zdravotnictví. Navíc v tom návrhu není, podle čeho to budeme posuzovat, jestli Frantovi ano, Pepovi ne. Myslím si, že ten návrh opravdu hrozí nejenom ochromením chodu Ministerstva zdravotnictví, ale i tisíců zdravotnických zařízení. Myslím si, že takovouto materii prostě nelze řešit poslaneckým návrhem, že to je třeba řešit vládním návrhem s velmi podrobným a zodpovědným připomínkovým řízením a s tím, abychom dali nějaké mantinely, ale abychom neparalyzovali zdravotnictví. Já chci této Sněmovně oznámit, že
Hezký dobrý večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Budeme pokračovat dalším pevně zařazeným bodem na dnešní večerní jednání a tím je Vzhledem k omluvě pana ministra dopravy Antonína Prachaře z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tento zákon v jednom ze svých tří tematických okruhů nově upravuje problematiku registrace silničních vozidel a registru silničních vozidel a přidělování registračních značek. Mimo jiné zavádí některé zcela nové instituty a postupy v oblasti registračních značek. Zákon rovněž obsahuje i novou úpravu informačního systému stanic technické kontroly, v jehož rámci je novým prvkem vkládání údajů dokládajících přítomnost vozidla na stanici, přičemž tato úprava předpokládá technické vybavení na straně provozovatele STK umožňující pořizovat obrazové záznamy.
Ostatní, kteří budou mít jiné debaty, prosím, přesuňte je do předsálí.
Mrzí mě, že jsem zatím nezaujal svým projevem. Měl bych to asi doplnit nějakou výraznější gestikulací. Tak já to zkusím, ale nebudu to číst od začátku. Při přípravě implementace nové právní úpravy obsažené v tomto zákoně se ukázalo, že aplikace některých dílčích, nikoliv však klíčových ustanovení již od 1. ledna příštího roku by s vysokou pravděpodobností způsobila obtíže z hlediska organizačního a technického zabezpečení. Buď není možné zabezpečit jejich bezproblémový chod, či jsou s jejich zavedením od 1. ledna potenciálně spojeny nepřiměřené náklady. S ohledem na uvedené skutečnosti navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vyjádřila s návrhem tohoto zákona souhlas. Tak, a máte to za sebou.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu prvního náměstka ministra dopravy Milana Ferance, zpravodajské zprávy poslance Karla Šidla a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 258 ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu v hospodářském výboru.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Zvažte tedy opravdu to, co jsme si tu říkali a čím jsme se zdržovali v dopoledních hodinách. A o tom parlament je. Nicméně je zde nastaven jistý legislativní proces.
Děkuji, pane poslanče.
Dobrý večer. Nicméně jsme otevřeni zcela jistě diskutovat minimálně o hospitalizačních poplatcích.
Nyní s faktickou pan poslanec Nykl.
Děkuji za slovo. Já jsem také odpůrce. Nikdo nemá regulační poplatky, když si projedeme mapu kolem všech zemí, a naopak s hospitalizačními, je třeba začít o nich uvažovat. Jsou přeplněné léčebny dlouhodobě nemocných, doléčovací jednotky.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedající. Máme předložený návrh zákona na úplné zrušení zdravotnických poplatků, ale teď jsme tak trošku po poradě v klubu na vážkách. Uvítali jsme, že vládní koalice si dala do koaliční smlouvy zrušení alespoň valné části poplatků, a teď vidím, že koaliční smlouva a postoje jednotlivých členů jednotlivých koaličních stran jsou v určitém rozporu. Nebojte se, ještě chvíli počkám.
Nyní s faktickou pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Sklenáka s faktickou.
Děkuji za slovo. Zrušení zdravotnických poplatků je dojednáno v koaliční smlouvě, je to součástí programového prohlášení vlády.
Prosím, vaše dvě minuty.
Tento problém reálně vznikl. V minulých dnech jsem někde zaznamenal informaci, že by snad pojišťovny měly zhruba za jeden poplatek vyplácet 12 korun. Kdo ty peníze zaplatí? Těch 12 korun krát počet receptů. A vzpomeňte si. Už jsme tady mluvili o jiných věcech. Teď kompenzace lékárnám, teď říkáme, že máme plné LDN. Některým daňovým poplatníkům ušetříme a zaplatí to jiní daňoví poplatníci. Tak to prostě je, že stát logicky žádné jiné peníze než peníze daňových poplatníků nemá.
Neeviduji žádnou faktickou, tudíž můžeme pokračovat v řádné rozpravě. Prosím.
Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, boj o zdravotnické poplatky je zřejmě po sedmi letech dobojován. Novela není zcela spravedlivá. A zase naopak.
Podle mého hlubokého přesvědčení jde o návrh protiústavní.
Děkuji vám, pane poslanče. Mám zde další dvě faktické poznámky. První pan poslanec Jandák, po něm pan poslanec Gazdík.
Pane předsedající, dámy a pánové, já budu velmi stručný, protože přede mnou - a teď pro některé ironie osudu - tady zástupce komunistické strany hájí principy demokracie, které jsou od středopravicové zástupkyně strany v podstatě postaveny na pranýř. A ještě potom bude novela, kde se řekne, o čem se vůbec smí mluvit. Prosím vás, kam se to dostáváme? Tohle, to, co jsem slyšel, nezlobte se, paní kolegyně, to byly televizní záběry ze Severní Koreje!
Z toho důvodu dám přednost panu poslanci Plzákovi, který se hlásí s faktickou poznámkou.
Vážené kolegyně, kolegové, já bych doporučoval všem, kteří tady mluví o tom, že ohrožujeme demokracii, aby se podívali, a vypracuje vám to Parlamentní institut, jak to chodí v parlamentech okolních zemí. V tom případě bychom byli ostrůvkem, kde jediná demokracie v celé Evropě existuje, protože ve všech okolních parlamentních demokraciích je to ještě trochu jinak a ještě trošku přísněji. Podívejme se do okolních zemí, kde zřejmě to takhle vážně nebrali.
Děkuji vám.
Nemám šanci doběhnout. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. To znamená, každý soudruh si napíše jedno vystoupení. Vy každé ráno - dneska jste změnili asi 25 bodů programu. Já bych to klidně mohl označit za obstrukci, za nic jiného. Takže tohle není v žádném případě pravda. Omlouvám se. Hlásím se znova s faktickou.
Takže nyní má přihlášenu faktickou poznámku pan poslanec Daniel Korte.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji vám.
A tomuhle tomu skutečně tady nasazujete korunu! Takže já skutečně vítám a děkuji panu Grebeníčkovi, děkuji kolegovi Jandákovi a dalším.
Ano, pouze upřesním. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji mnohokrát. Pokusím se být velmi stručný. I tam zakážete těm lidem mluvit?
Děkuji vám, pane poslanče. Nyní je přihlášen s faktickou pan poslanec Fiala, po něm pan poslanec Stanjura, po něm paní poslankyně Němcová a další. Takže jste v pořadí.
Dámy a pánové, mě ten návrh samozřejmě také zneklidňuje a pohoršuje, ale pokusím se být věcný. Pokud tady pan poslanec Plzák nás vyzýval, ať si necháme něco vypracovat od Parlamentního institutu, tak bych chtěl upozornit všechny na to, že z února 2012 máme k dispozici materiál Parlamentního institutu, kde se mluví o časovém omezení parlamentní rozpravy, a určitě je dobré si to pro tuto diskusi přečíst. Pokud chcete číst jenom počty minut a typy omezení, které v jednotlivých parlamentech existují, tak se dopustíte velké chyby a nebudete tomu rozumět. To, co je potřeba k tomu přidat a co v tom materiálu třeba ani není, je celková podoba legislativního procesu. To je strašně důležité.
Já nechci, abyste někde vykřikovali, ale zkuste se zamyslet nad sebou, co jste za ten rok předvedli. Takže prosím, já vás nechci urážet, ale zkuste se nad sebou zamyslet.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Adam.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem vám chtěla poděkovat za tuto velmi hodnotnou diskusi k programu, který tady teď projednáváme, k jednacímu řádu. Opominu osobní urážky, které se tady objevují. Nicméně utvrzuje nás to v tom, že je potřeba udělat změnu jednacího řádu jakýmkoli směrem. Ostatní tři pozměňovací návrhy jsou podány po dohodě jako individuální. První pozměňovací návrh byl zadán do systému již na začátku roku, tudíž jsme tak šikovní, že předvolební kampaň děláme již od dubna. To je vše, co k tomu chci říct.
Nyní má přihlášenou faktickou poznámku pan poslanec Tejc.
Dámy a pánové, já jsem trpělivě čekal, až se dostanu jako první přihlášený do obecné rozpravy k tomuto pultíku. Zjistil jsem, že bych se nedočkal, a proto mi dovolte, abych využil, možná zneužil faktické poznámky, ke které jsem se přihlásil. K efektivitě jednání. A musím říct, že jsem toho času využil.
Tím jsme vyčerpali všechny faktické poznámky a budeme pokračovat v obecné rozpravě. Další v pořadí je pan poslanec Komárek.
To svědčí o tom, jakým způsobem tady debatujeme. A já jsem velice smírný. Ale prosím vás, dámy a pánové, skutečně postupujme podle elementární logiky a zdravého rozumu. Já řeknu několik bodů a asi tu řeč nedokončím do 13. hodiny, předpokládám, že budeme tu schůzi přerušovat ve 13 hodin, takže na ni možná navážu, až navážeme na tento bod, ze stejného místa. Ale ono to tu zaznělo a mělo by to zaznít znovu. Ten neomezuje práva opozice. Opozice má stále možnost, pokud vystoupí všichni poslanci, obstruovat až do aleluja. Opozici se nebere právo obstruovat. Opozici se neberou žádná práva. Určitá strukturovanost debaty je ve všech shromážděních nutná a většina firem nepřipouští debatu, kdy lidé nemluví k sobě, nepřesvědčují se argumenty, ale říkají svá politická stanoviska. A lidi, kteří říkají svá politická stanoviska, a to nemusí být firmy, to mohou být školy, filozofické, peripatetické debaty, všude chceme nějaká pravidla. A lidé, kteří mluví sami za sebe, poučují druhé, urážejí je - a nechci jmenovat bývalého prezidenta Václava Klause, ale už ho jmenuji, tak se nedá nic dělat - jsou pak všem ostatním nepříjemní. A my bohužel jsme takhle nepříjemní sami na sebe. My chceme strukturování diskuse. Tedy ne klub ANO, ale poslanci v čele s Jarkou Jermanovou, kteří to navrhují.